Je to jednoduché.
Tak v tom případě je pořadí pan poslanec Laudát, pan poslanec Pilný, paní poslankyně Lorencová s faktickou poznámkou a potom pan poslanec Babiš s řádnou přihláškou do rozpravy.
Jednak, pane předsedající, tady začínají čím dál více vystupovat lidi k bodu, který není na pořadu schůze a podle jednacího řádu. Tolik jednací řád za prvé. Moc vás prosím - někteří už tady vystupujete jako šašci. Já bych vás moc poprosil, abyste do budoucna nesnižovali důstojnost této Sněmovny. Byl jste to vy, kdo říkal něco o žvanírně. To, co tady předvádíte od rána, je klasická ukázka žvanírny. A pokud jde o zdroje, tak máme další bod. Z financí teď zní, že zdroje nejsou, tak možná jsou v Lidovém domě, já nevím. Ale neřešte to v tomto bodě a nedělejte z této Sněmovny šaškárnu. Moc vás prosím.
Tak, děkuji panu poslanci Laudátovi. Já jen musím dodržet jednací řád.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Možná pomůže panu ministru Zaorálkovi, když bude pokračovat v té demagogii. Ale nájemníkům teda rozhodně ne!
Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.
Pane předsedající, kolegyně a kolegové, je mi líto. Ale poté, co vystoupil pan ministr Zaorálek, mi nic jiného nezbývá. Pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, vzpomínáte si na natáčení na zahradě vašeho domu na Hybernské? Vzpomínáte si, kdy jste nás nechal čtyři hodiny čekat? A pak jsem zjistila, že o té kauze - je to deset let, ale já to mám natočené, takže vám to mohu kdykoliv pustit - vy jste o té kauze OKD nevěděl nic. Já jsem vám tenkrát dala 14 dní, abyste se seznámil s podstatou a abyste mohl mluvit k věci. Pak se stalo, po 14 dnech, že jste už tedy něco málo věděl. A ode mě jste měl informace k tomu, že jste mohl posléze nazvat gaunerem Bakalu. Po rozhovoru se mnou. Ale už jste věděl, o co jde. Čím se to tady oháníte? Proč dneska něco říkáte o hnutí ANO?
Děkuji. Nyní poslední faktická poznámka. Zatím pan poslanec Miroslav Kalousek, potom řádně přihlášený pan poslanec Andrej Babiš. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Pan ministr Zaorálek se obrátil na bývalého ministra financí a říká - pane ministře, co jste dělal? Já vám, kolegové, musím v zásadě poděkovat, protože po těch šesti hodinách evidentně roste ochota k upřímnosti a říká nám, co vlastně ta vláda tady ty čtyři roky dělala. Tak v nejlepším případě nedělala nic, podle pana ministra Zaorálka, v horším případě kradla a v tom nejhorším případě zneužívala pravomoci veřejného činitele. Ale slyším to od zodpovědných zástupců vládní koalice.
Akcie Čapího hnízda držela pouhých několik týdnů a pak je prodala svému bratrovi. A já se ptám: Jak je možné, že pan vyšetřovatel už ji má za obviněnou, když ji ani nevyslechl? Absolutně skandální! Zmanipulované! A ptám se, co by asi skryli tím, že akcie převedla moje žena na svého bratra. Co by tím skrývala? To moje rodina nemohla podnikat a vlastnit akcie na majitele? Rodina tehdy nechtěla, aby se vědělo, že firmu vlastní ona. A to, co se děje dnes, ta odpudivá mediální štvanice na moji rodinu, ženu a děti jim s odstupem doby dává za pravdu. Jaké byly zatajené informace? Kde je nějaký podvod? Je nějaká škoda? To snad nikdo nemůže uvěřit, že bych tak složitý postup, jak popisuje policie, vymyslel proto, abych sebe schoval za svou rodinu a svoje blízké. Absurdní! Mimochodem zahájené opět na základě anonymního trestního oznámení. Vůbec nezdržovala. Jenom zopakuji. Jenom chci říct, že v této kauze nebyla žádná korupce. Nikdo nic nevytuneloval. Nikdo z toho neměl žádný zisk, žádný profit. Rodina z toho neměla žádný profit. Nebyla tam korupce. Tam, kde kdysi dávno byla barabizna, dnes stojí areál, kde je dnes už zainvestována skoro miliarda korun. Farma normálně funguje, dává práci 68 lidem. Slouží veřejnosti, lidem a zlepšuje služby cestovního ruchu v regionu. My jsme se museli rozhodnout, jestli projekt mé rodiny nechám zkrachovat, nebo ho finančně zachráním. A navíc jsem už tehdy vstupoval do politiky a nechtěl jsem, aby mou rodinu provázel příběh insolventní firmy. Je vám pořád namlouváno, že někdo zpronevěřil dotaci 50 milionů. Není to pravda. Já v tom žádnou trestní kauzu nevidím. A Babiš nemůže být ve vládě. To je ten hlavní důvod. Tito lidé roky obelhávali veřejnost. Pokud bych měl vyjmenovat od revoluce všechny kauzy, rozkrádání majetku občanů a tunely, byli bychom tady celý den. Ale já bych chtěl říct jenom jeden příklad za všechny. Čapí hnízdo není podvod, protože těch 50 milionů si můžete nahmatat, ale těch 110 miliard, které vytáhl Bakala z OKD, ty nenahmatáte.
Pan ministr Zaorálek také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo, také vám měřím čas, pane ministře.
Ano, děkuji. To je brilantní kousek a je to důkaz profesionality! Gratuluji a vítám pana Babiše mezi profesionály.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dnešní debata byla opravdu košatá, až jsem si kladl otázku, kdo je lump a kdo je hrdina. Za druhé, pověřuje předsedkyni mandátového výboru, aby na 60. schůzi Sněmovny předložila Poslanecké sněmovně usnesení. To jsem chtěl říct, abychom to uvedli na pravou míru. Mohlo to být na samém začátku velmi technické řešení a bylo by to možná lepší.
Děkuji.
Nyní, jestli bych už mohl provést hlasováním.
Tak teď máte slovo v podrobné rozpravě, pane zpravodaji.
Já věděl, že se dočkám. Rovnou avizuji, že výbor doporučil, abychom o nich hlasovali jednotlivě, tedy jsou to dva případy, dva návrhy usnesení, dvojí rozhodnutí.
Kdo dál v podrobné rozpravě?
Generální inspekci bezpečnostních sborů také mohl hovořit dlouho. Jak se dokážou vsadit v restauraci o tom, že jsou schopni kohokoliv udělat, obviní jakéhokoliv policistu, toho v podstatě srazí na kolena. A nikdy nikdo za to nenesl odpovědnost. Nikdy nikdo. Když už něco, tak ten člověk je povýšen. Takže odpovědnost nikdy nenese nikdo. A proto je ten stav, který tady je. Nenese odpovědnost ani ten, kdo zahájí trestní stíhání možná účelově. Ani ten státní zástupce, který koná tak, jak koná, například v kauze Opencard i v jiných kauzách. A proto ten stav je takový, jaký je. A dokud s tím nikdo nic neudělá, tak ten stav takový také bude. A když pak ukončí svoji aktivní službu, tak se o ně také dokáže někdo dobře postarat. Ale jsou to kauzy, které asi jsou obecně známy, a proto ten stav je. Pokud tedy pominu, že ve veřejném prostoru už ta žádost zase běhá a je dostupná. Takže díky novinářům jsem se dočetl, nebo jsem viděl tu žádost. My máme pouze rozhodnout o tom, jestli naše dva kolegy poslance vydáme k trestnímu stíhání. Byly zde zmíněny projevy obou poslanců, kteří mají být vydáni. Pan poslanec Faltýnek hovořil o časové záležitosti. Neznám ten rozsudek, který on citoval, ale to potvrzuje to, co já říkám. Chápu pana poslance Faltýnka, že nám to chce zde říct, ale my to nejsme schopni posoudit. Protože my jsme to neviděli. Pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, to je silný prostor pro vaši obhajobu. A využijte svého práva. Až budete mít sdělení obvinění s těmito úkony, nebo s těmito námitkami, které jste řekl, tam určitě svůj prostor najdete. Je to možná vaše smůla, že jste šel do politiky a doběhla vás kauza stará deset let. Samozřejmě můžete to vy tak vnímat. Tak pokud by stejně konala, stejným metrem měřila každému jinému, a byl bych za to velmi rád, kdybychom očistili toto prostředí a dokázali postihovat veškerá protiprávní jednání. V případě toho špatně zaparkovaného auta je totiž jediná možnost, když byste nechtěl, aby tam dostával někdo tu parkovačku: můžete odstranit ten zákaz zastavení a udělat tam standardní parkoviště. To je nejrychlejší řešení. Tady bychom mohli říct, že zanikla trestnost, což už by mohlo být věcí státních zástupců. Zkuste si, až budete někdy o tomto poučováni, na tuto větu vzpomenout a zkuste někdy přemýšlet o tom, co jsem zde řekl. Budu hlasovat pro vaše vydání, protože vaše kauza nesouvisí s výkonem vašeho mandátu. Například nepromlčitelnost trestných činů z období velké privatizace. Například prokazování původu majetku nikoliv pouze zdaněním, ale kompletním zabavením takového majetku. A další a další věci, o kterých bychom mohli diskutovat.
Podle toho, jestli jsou tam pravdy, nebo alespoň pochybnosti, Sněmovna vydává. Pokud jsou tam objektivní nepravdy, zcela objektivní a doložitelné nepravdy, tak by se Sněmovna alespoň měla zamyslet, jestli to náhodou není účelová šikana. Nicméně ti, kteří nevěří vůbec v institut poslanecké imunity a říkají, pokud se policie až do této míry bude mýlit, anebo bude účelová, tak nějaký ten následný krok bude dostatečně účinný a opravný, tak zrušme imunitu, a proto vydejme Parkanovou, tak těm rozumím. Pak je druhá skupina, která se domnívá..." A tak dále.
Děkuji panu předsedovi.
Děkuji. A to ustanovení tedy říká: V odůvodnění usnesení je třeba přesně označit skutečnosti, které odůvodňují závěr o důvodnosti trestního stíhání. A pokud je tam někdo našel, ať to tady řekne, kde tam jsou a které to jsou.
Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Volný - řádně přihlášený.
Dobrý den, kolegové, kolegyně. Bylo tady už toho mnoho řečeno. Já si myslím, že jste již rozhodnuti. Pokud se shodnou na ano, dotace je přidělena, pokud ne, dotace nepostupuje dál. Tady je to přesně popsáno. Farma Čapí hnízdo splnila. Žádala pouze o jednu oblast.
Tyto transakce? A byl by zajišťován miliardový majetek kvůli 50 milionům? Proč? Jediný důvod spatřuji v tom, že se jedná o politicky angažované osobnosti a že by to bylo mediálně velmi atraktivní. Každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny. Smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. Už jsem se tady omluvil za své předchozí hlasování. Ale možné je všechno. Myslím, že o této kauze si to neuvědomujeme. Za sebe říkám, že jsem vždycky byl pro vydání. Říkali jsme pana kolegu poslance Svobodu, který minulý týden dostal rozsudek, čekal na něj rok. Nechci opustit svůj názor, že imunita nepatří do moderní demokracie. To je na vysvětlení pro paní kolegyni, která mi tady četla moje výroky.
Vážený pane Babiši, vážený pane Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, my Realisté se vždycky snažíme dívat na věci realisticky. Představme si na chvíli, že jste se vždy snažili chovat v zájmu této země a tohoto národa. Realisticky je nutné říct, že tato snaha se nejeví v současné době jako příliš úspěšná. Navíc vás teď dohnala minulost. Čapí hnízdo je podnikatelskou kauzou, která se stala před vaším vstupem do politiky, a proto se teď podle mého názoru musíte zachovat jako chlapi, proto se nemůžete schovávat za poslaneckou imunitu. A já jsem velice rád, že jste dopředu deklarovali, že tak učiníte. Podnikatel bude vždy upřednostňovat zájmy podniku před zájmy státu, jinak by nebyl asi moc dobrým podnikatelem. Osobně jako realista uznávám, že jste v politice dosáhli mnoha úspěchů. Jsem za to rád a těší mě, že podobně jako my kladete velký důraz na bezpečnost a národní zájmy. Vím, že to je na voličích.
To znamená, že nová Sněmovna bude znova absolvovat stejný proces. Všichni jsme podle toho, co jsem tady slyšel, de facto rozhodnuti. Myslím, že tady ta Sněmovna má sloužit něčemu jinému.
Dnes nezbývá nic jiného než ten proces dokončit. Já tu nechci dělat žádnou politickou proklamaci. Já prostě a jenom chci, aby bylo zjevné, jak se postupuje v trestním řízení. Proč to neděláte? Proč nehájíte principy právního státu?
Já vám také děkuji. Prosím, máte slovo.
Ale nebojte se, já opravdu výrazným způsobem zkoriguji svůj projev, protože už jsem si mnohé řekl. Samozřejmě jsem se na tuto debatu nějakým způsobem připravoval, protože je to vlastně první chvíle, kdy se k tomu člověk může uceleně vyjádřit, samozřejmě, vyjadřoval jsem se i do médií. Nicméně tam člověk většinou reaguje na nějaké otázky a nemůže předestřít svoje myšlenky. My jsme v roce 2013 přicházeli s tím, že považujeme za vhodné, aby byla zachována pouze tzv. indemnita, kdežto imunita, o které nyní hovoříme, je v podstatě reliktem a historickým přežitkem ve fungujícím právním státu, který má justici, které můžeme důvěřovat. Bohužel, některé osobní zkušenosti jsou opravdu nepřenosné, nenahraditelné a my zde čelíme konfrontaci s realitou a se situací, která kolem nás nastává, která se kolem nás děje. Postupně se ta imunita vyvíjela, nicméně stále to není právem jednotlivce, imunita, ale je to privilegium Sněmovny a my jsme pouze její nositelé. My jsme se už u pana kolegy Svobody hádali o ten úmysl. To, co jsme naznačovali s paní poslankyní Válkovou v rámci technických poznámek, podstatný byl ten úmysl. My jsme dokonce na to organizovali petici ve Zlínském kraji, já jsem sbíral podpisy občanů. Nebudu to číst. Já jsem ho nedávno potkal na vyhlašování Vesnice roku u nás ve Zlínském kraji a on se ke mně celkem hrnul a s velkou chutí mi to připomněl. Tady zazněly některé argumenty, vůči kterým se musím postavit. Opakovaně ve sdělovacích prostředcích, tady na tomto plénu je uváděno, a ještě konkrétně, že Agrofert, Agrofert činil vše pro to, aby vytvářel překážky řádnému vyšetřování. Do té doby byla nečinná. Tak si požádali zdvořile o prodloužení lhůty a tu lhůtu splnili. Pak se tam několik lidí údajně omluvilo, že byli nemocní, ale hned si domluvili náhradní termín a vypovídali. Je to nepravdivé tvrzení, zavádějící. A bohužel tedy, jestli toto konstatovala i dohledová zpráva - pan Stanjura tu teď zrovna není, tak já jsem mu slíbil, že to řeknu tady i na mikrofon - ano, není to pravda. Jestli toto je tvrzeno ve zprávě státního zástupce, není to pravda.
Válková neposlouchala to vystoupení tehdy, které tady zaznívalo, když by vydáván pan Svoboda. To je snad sakra velký rozdíl, to paní Válková, prostřednictvím pana místopředsedy, musíte cítit i vy, že souzení za politické rozhodnutí z pozice primátora a souzení za majetkový delikt, to nejsou věci, které by se k sobě blížily ani na sto metrů. Víte, kdy dostal rozsudek? Minulý týden.
Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já si zde dovolím říct svůj názor na celou tu záležitost, které tady věnujeme tolik času dneska.